Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
V nařízení evropském má být předmětem odvodu příjem z elektřiny vyrobené z odpadů a je k tomu doplněna řekněme obecná definice toho, co známe i u nás, že odpad je látka nebo předmět, kterého se chce držitel zbavit.
Já vám také děkuji.
A chtěla bych ještě dodat, že to není pouze pozměňovací návrh můj, ale ještě dalších 29 poslanců z našeho poslaneckého klubu, převážně komunálních politiků.
Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych jenom stručně pohovořil o sněmovním dokumentu 1641, který řeší tržní příjmy na veškeré výrobny elektřiny využívající vodní energii s využitím přehradní nádrže.
Já vám děkuji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do podrobné rozpravy? Pane ministře Síkelo, chcete závěrečné slovo, nebo ne? Pane zpravodaji?
Nejsem právník, ale myslím si, že to zneužíváte, protože jste nedostali žádný impulz, žádnou informaci od opozice, že bychom vám blokovali zkrácení lhůt, takže se to tady mohlo regulérně projednat. A já mám pocit, že vám to dojde, až jednou budete v opozici, protože vy to fakt teď vůbec nevnímáte. Ty částky, které to má přinést, jsem tady četl. Je to za mě nepředvídatelné. Jak jsem řekl, ten lze obejít. Takže za mě šlo a jde o takovou duplicitu.
Podle zákona ERÚ je odpovědno. Teď samozřejmě na hospodářském výboru nám bylo řečeno, že jim budou pomáhat, jim vlastně přislíbilo Ministerstvo financí, respektive že jim budou pomáhat finanční úřady. A jsou to praktické věci, protože tento případ určitě nastane. To je jenom na doplnění toho, co řekl pan poslanec Patrik Nacher.
Paní poslankyně Zuzana Ožanová je na řadě a připravit se může se svojí přihláškou také paní poslankyně Peštová.
Děkuji. Chybí tu ministr financí, protože jeho se toto tak... Půjdu k něčemu, co jsem sice už uvedla na hospodářském výboru, ale nebylo mi docela zodpovězeno. Ono to zaniklo v tom, že jsem chválila, že ministerstvo se naučilo dělat hezké důvodové zprávy, ale nicméně tato důvodová zpráva je fakt tristní. Dámy a pánové, kapitolka Předpokládaný hospodářský finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky a tak dále obsahuje výčet, že něco bude mít vliv na státní rozpočet, ale vůbec se nezmiňuje, že by tento návrh zákona měl mít vliv na podnikatelské prostředí České republiky. Předpokládám už ze samotného názvu - jsou to odvody - předpokládám, že tam nějaký vliv bude. Tedy se ptám, proč to není v té důvodové zprávě? Tato kapitolka se jevila předkladatelům podstatně důležitější než to, jak nějaké peníze budou mít vliv na nějaké podnikatelské prostředí, které bude muset něco odvádět. Tedy já jsem minule chválila, protože fakt byla dobrá ta důvodová zpráva, co jsme projednávali, týkající se energetiky na jiné schůzi, ale tady je fakt tristní. Tak bych poprosila o zodpovězení, to je vše. K ERÚ už se zeptal kolega Patrik Nacher, tak ty otázky nemusím pokládat já.
Nyní tedy paní poslankyně... Prosím, ujměte se slova.
Dvě věci, které tady zazněly. Spory mezi správci odvodů o provedení dožádaných úkonů rozhoduje Ministerstvo financí."
Já jsem oba - byť jsem je ještě neměla legislativně zpracované - tak jsem oba ty pozměňovací návrhy prodiskutovala již na výboru pro veřejnou správu. A ten druhý pozměňovací návrh se bude dotýkat těch nepodnikajících právnických osob. Já bych byla samozřejmě ráda, kdyby ze strany koalice ten pozměňovací návrh byl podpořen.
Já vám také děkuji.
Jezdíme všechny výbory na zkušenou do zahraničí zejména kvůli digitalizaci a tady bychom vlastně udělali krok zpět.
Domnívám se, že lidé, kteří mají elektronickou identitu, a aktivně ji použijí se státem, tak by ovládání datových schránek zvládli. Takže hodně štěstí.
Tak trocha prognostiky, děkuji vám, pane zpravodaji. Ptám se, zda někdo další se ještě hlásíte do obecné rozpravy? Není tomu tak.
Děkuji. Tam jsem i jasně uvedla, že u toho prvního pozměňovacího návrhu je to přechodným ustanovením, u toho druhého je to novelizačními body.
Já vám také děkuji a ptám se, zda někdo další se hlásí ještě do podrobné rozpravy?
Já si dovoluji poděkovat kolegům za korektní načtení pozměňovacích návrhů. Jenom abych nějak nepřekvapoval.
Ptám se, zda někdo další se ještě hlásíte do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem, abychom zkrátili lhůtu pro třetí čtení na 7 dnů? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůtu pro třetí čtení jsme zkrátili na 7 dnů. Tím jsme projednali všechny návrhy a já končím druhé čtení tohoto zákona.
Kolik bylo času na to všechno? A teď na nás přicházíte, že to musí být všecko do prosince hotové.
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Výborný.
Myslím, že tady jsme si ty věci jasně řekli. Jenom připomenu, protože bych byl rád, abychom ty věci říkali fakt férově a pravdivě: to, že ten zákon projednáváme v legislativní nouzi, bylo projednáno s předsedy poslaneckých klubů nebo bylo to dáno na vědomí, ale také s dostatečným předstihem. Čili opravdu tady nikdo po nikom nechce, aby zpracoval pozměňovací návrhy v řádu hodin.
Děkuji. Tak nejprve tedy faktické, to je pan poslanec Králíček, a připraví se pan poslanec Mašek.
Já si nenechám vyhrožovat a házet na sebe nějaké výhrůžky, že když něco neschválíme, co on přinese v legislativní nouzi, že za něco můžeme. Takže bohužel, když vy, tak já musím reagovat taky.
S další faktickou vystoupí pan poslanec Mašek, připraví se pan poslanec Adamec.
Ano, chtěl bych se omluvit panu kolegovi Adamcovi, určitě není takový člověk, bylo to s nadsázkou, protože vím, že se dokáže tak jako já emocionálně trošku rozptýlit, takže se za to omlouvám. A ta reakce - ale vždy to zaznělo tady od vás, vy jste to taky dělali v minulém volebním období, tak my to teď uděláme! Takže to není o štok vejš nebo o dva štoky.
Tak já navážu na všechny předřečníky, jak pana kolegu Adamce, tak mého ctěného kolegu Marka Bendu, tak pana předsedu Výborného, prostřednictvím pana místopředsedy. Ano, tak bychom se k sobě chovat neměli! Já o tom budu mluvit ve svém proslovu, tak nebudu předbíhat. Ano, to je přece jasný projev spolupráce. A zrovna tak bychom ho nevetovali ani tady u tohoto zákona. Takže my jenom chceme říct, že se nám to nelíbí, a že prostě jako opozice už se chceme ozvat a ve svém hlasování projevíme svůj názor.
Ano, další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Feranec, Připraví se paní poslankyně Peštová. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já se ještě vrátím k té právní debatě. Skutečně případ, kdy Sněmovna schválí nebo neschválí nějaký zákon, respektive neschválí zákon, vznikne tím škoda? Všichni jsme se učili na právech, co to je vlastně škoda, takže to, že to nebude v legislativní nouzi, tím poslanci způsobí škodu?
Já jenom bych chtěla na své předřečníky, všechny, co tady hovořili, zareagovat. Já vím, vy jste všichni kladli věnce, a já jsem si tady hezky pracovala nad zákonem.
Zatím jsem zagongoval, aby mohli kolegové dorazit do sálu.
Někdo tomu říká dvojí zdanění, já se spíše držím terminologie dvojí zatížení, které může být v rozporu s ústavním pořádkem. A opět je to dotaz na pana ministra Šalomouna. Vy jste v rámci připomínkového řízení, toho prvního, se proti tomu vymezili. Řekli jste, že zde může dojít podle určité judikatury a tak dále, nebudu teď chodit do detailu, k takzvanému rdousícímu efektu. Takže to bych poprosil pana ministra Šalomouna, kdyby mi na toto věcně odpověděl. Další věc je ta, že to je celé širé horkou jehlou. Pochopitelně, nezbavíme se už nikdy toho, že budou považovat někteří výrobci toto za cenově diskriminační. Je celá řada těch stropů, které já bych asi řešil trochu jinak, nezdají se mi být úplně spravedlivé. Jenom mě trochu překvapuje, že během několika dnů, v řádu desítek miliard korun otočíte a vše je najednou jinak. Když to celé zrekapituluji, tak na to jdete neskutečně komplikovaným způsobem. Kdybyste zavčasu se pokusili - i když vím, že to není jednoduché - určit ceny u výrobců, neumožnili byste jim ty velké výdělky, neumožnili byste jim prodat na rok 2023, ale nyní už i na rok 2024 drtivou část energie, tak se nám nestalo to, že výrobci budou mít takto vysoké zisky, vy je budete nesmírně komplikovaným způsobem danit, notabene na hraně zákona, na hraně evropského práva, budete vystaveni velkým soudním sporům a může zcela objektivně hrozit to, že to bude zastaveno. A opakovaně se tedy ptám, co se bude dít poté, pokud se toto neuzná, pokud se případně prohraje? Jakým způsobem se zajistí, že se ty vybrané prostředky vůbec použijí na financování energetické podpory, což je mimo jiné zcela jasně definováno v rámci Evropské unie? To znamená, to, co se vybere, musí jít přesně na energetickou podporu. Chci věřit tomu, že to tak dopadne, ale explicitně to nikde stanoveno není. Nevím, jestli jste komunikovali s firmami, jak na to nahlíží ony. Drží si hlavu v dlaních, ale čas od času i něco odkývají. Ale nevím, do jaké míry máte dopočítáno fakticky to, co nastane po vás. A co se bude dít dále? Rok 2023 ty společnosti nepochybně zoptimalizují. To znamená, v roce 2024 se nemalá část tohohle bude vracet. A kde je tedy ten efekt? To přece musíme vidět. Vždyť sám jste z prostředí bankovního a musíte vědět, že toto ty firmy udělají, notabene udělají to samozřejmě ty banky. Ti ostatní si to - garantuji vám - v určité formě zoptimalizují. Není jednodušší si to stáhnout přes dividendu? Není jednodušší si to stáhnout částečně přes nerozdělený zisk z minulých let, než to dělat tímhletím komplikovaným způsobem?
Dělá to celá Evropa, protože ta situace fakt je vážná, není to jednoduché. My jsme to probrali. Na hospodářském výboru padly dva pozměňovací návrhy, které byly odsouhlaseny Ministerstvem průmyslu a obchodu. Toto prošlo. Já jsem vyzval členy hospodářského výboru, pokud budou mít zájem, aby si připravili pozměňovací návrhy na dnešní plénum, a vím, že dneska tam jsou. Hospodářský výbor projednal, diskuse tam byly, pan ministr je tady popsal, já to nebudu opakovat. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona; navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona; A pak už je tam jenom zmocnění, a to je všechno. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost.
navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu své jednání ukončila nejpozději do 24. hodiny dnešního dne, tedy 18. listopadu;
Děkuji panu zpravodaji, a nyní tedy rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Návrh byl přijat. Pak se hlásil pan ministr Šalomoun.
Dělal jsem si tady poznámky. Rozdíl mezi tím je ten, že daň je bez protiplnění a poplatek je s protiplněním. Zde tedy zákon máme, je to zákon energetický, takže toto by asi splněno bylo.

A ještě jednou k tomu dvojímu zdanění. Proč se hovoří o rdousícím efektu?
I zde se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy?
Dobré odpoledne. Byla projednána 8. září 2022 ve druhém čtení, ale ambice projednat tady tuto novelizaci byla ještě na konci minulého volebního období. Úplně velmi stručně. Tolik asi je to podstatné a budu také rád za hladké a rychlé projednání.
Ptám se, kdo se do ní hlásí? Chcete závěrečná slova? Není tomu tak.
Děkuji za slovo. Stejně tak v tuto chvíli nebyly načtené žádné legislativní úpravy, a můžeme tedy hlasovat o zákonu jako celku.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A otevírám další bod dnešního jednání a tím je Prosím, ujměte se slova.
Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, byl v prvním čtení živě diskutován. Proto mi dovolte pouze stručné připomenutí. Cílem návrhu zákona je zrušit pravidlo spočívající v povinném zřizování datové schránky fyzické osoby těm fyzickým osobám, které po lednu 2023 užijí některý z kvalifikovaných prostředků pro elektronickou identifikaci. Ministerstvo vnitra podporuje zřizování datových schránek, nechce jít však cestou, kde by byla datová schránka nepodnikající fyzické osobě zřízena v důsledku jiné aktivity této osoby, například po přihlášení osoby přes bankovní ID na Portál občana. Zřízení datové schránky fyzické osoby by mělo být ponecháno na rozhodnutí nepodnikající fyzické osoby. V tomto směru návrh vychází ze zákona o právu na digitální služby, podle kterého nemohou být nepodnikající fyzické osoby nuceny využívat digitální služby nebo činit digitální úkony. Vůči uživatelům považuji za přívětivější přístup, pokud jim bude nabídnuta možnost zřízení datové schránky, přičemž bude ponecháno na jejich vůli, zda nabídky využijí. V případě nezájmu o tuto službu nebudou nuceni aktivně činit jakékoliv úkony. Závěrem bych v reakci na některé diskusní příspěvky z prvního čtení dodal, že na straně ministerstva vnitra nejsou žádné překážky, které by zřizování datových schránek bránily. Naopak, ministerstvo je na zřizování datových schránek plně připraveno. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, ještě než začnu, já si myslím, že máme na tabuli chybu.
A prosím, pokračujte.
Na výboru pro veřejnou správu nebyly načteny žádné pozměňovací návrhy.
Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy?
Úplně v úvodu bych chtěla říct, že mě velmi mrzelo, ale k tomu se tady už minule vyjadřoval pan Králíček, jakým způsobem to bylo pak po projednání prezentováno. Tak třeba to bude motivace k tomu, aby zaklikl "ano", a hned si tu datovou schránku zřídí, protože, jak hovoříme, je to profesionální, levné, je to moderní nástroj komunikace.
Nakonec se na to prostě budou dívat nějakou optikou soudy.

Já je nepředpokládám, ale vyloučit je nemohu.
S faktickou se ještě jednou přihlásila paní poslankyně Peštová. Jenom shrnu, že potom je do obecné rozpravy přihlášeno šest poslanců a poslankyň. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Jestliže tady mám, v té třicítce mi říkají, že k tomu mohu přistoupit a nemělo by se nic dít, tak já nevím, jak k tomu bude přistupovat náš stát.
Pan ministr chce zareagovat, prosím. Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Bašta, a sice od 11 do 13 hodin ze zdravotních důvodů.
První poznámku si ale nemohu odpustit. Sál je poloprázdný. Přihlášeno je šest poslanců, dobře, šest poslanců, pět tam bude načítat nějaké pozměňovací návrhy. To je první poznámka. Druhá: legislativní nouze.
Týká se to teď zejména levé části.
Pak k tomu přistoupíte až na poslední chvíli a pak říkáte, že nemáte čas. Vy se neustále vymlouváte na Evropskou unii. Je tady celá řada zemí, které některé ty věci rozhodly dávno předtím. My jsme jedna z mála zemí, skoro by řekl jediná, která vždycky čeká, co přijde z Evropské unie. Nakonec, jak tady řekl pan ministr Šalomoun, stejně v této chvíli nejde jenom o adaptační rozměr této celé věci, ale že tam jsou některé národní prvky. A já tady o tom budu mluvit právě v té poznámce odboru kompatibility. Takže kdybyste se furt nevymlouvali na celoevropské řešení, tak jste s těmi věcmi mohli s některými přijít dřív. Vy jste ještě na konci srpna říkal, že nebudete zastropovávat - zastropováváte, že nebude vznikat speciální daň - vznikla speciální daň. Všechno, co jste odmítali, nakonec tady schvalujete, ale hrozně narychlo. Pokud jde o tu škodu, to se na mě nezlobte, to byl tedy za mě úlet. Co když my tady o tom budeme hlasovat a to hlasování neprojde, tak vznikne škoda? To vznikne škoda, když se Sněmovna svobodně rozhodne něco neprohlasovat? Nějaký návrh? Vždyť to se může stát! To se může stát. To v překladu vy jste řekl, takhle to je. Takže to není o tom, jestli se to vůbec tady bude projednávat a v jakém časovém úseku, ale jaké je potom svobodné rozhodnutí poslanců. A vy vlastně tím pádem říkáte: všichni poslanci musí odhlasovat všechny návrhy, které sem přicházejí z vlády, jinak by vznikla škoda.
Táži se navrhovatele, pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Prosím, pane ministře, máte slovo.